Prosím.
Děkuji za pozornost.
Nyní se svou přihláškou vystoupí pan ministr Martin Kupka, prosím.
Tolik tedy věcná stručná reakce.
Děkuji. Poprosím o oslovování prostřednictvím předsedajících. A nyní pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, kolegové a kolegyně, vážená vládo, vážený pane ministře, já jsem se přihlásil, možná bych se vešel do faktické poznámky, ale pro jistotu jsem se přihlásil do normální rozpravy. Jsou to pouze předpoklady skutečně, a proto se také ten zákon tak jmenuje, předpoklady pro urychlení výstavby. Já jsem rád, že tady pan ministr, jinak bych s tím vystoupil i sám, vysvětlil, proč ta minimalistická verze z Evropské unie. To je to klíčové, protože bez peněz si můžeme namalovat jakékoliv mapičky, můžeme si namalovat jakékoliv plány, ale bez peněz, bez možnosti financování, se k těm stavbám nedostaneme, takže jsem rád, že tato příležitost bude, a pojďme ji maximálně využít. A proto podporuji tento návrh zákona.
Děkuji pěkně a rozhlédnu se po sále, zda je ještě někdo se zájmem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak, děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já už zagonguji a přivolám tak paní poslankyně a pány poslance z předsálí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Není-li tomu tak, přistoupíme k hlasování a já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? A nyní vnímám pana předsedu Josefa Cogana, prosím.
Ministr má sice velmi napjatý program a v podstatě i odpoledne už bude cestovat do zahraničí.
Děkuji, návrh jsem zaevidovala. Ještě k tomu chce s přednostním právem vystoupit pan ministr, je tomu tak? Je tomu tak, prosím.
Nyní prosím o přerušení tohoto bodu k provedení volby a otevření dalšího. Jsou zde tři návrhy: pan Petr Buchta, navržen Piráti a Starostové, pan Vladimír Pikora, navržen hnutím ANO, a pan Marek Poledníček, navržen koalicí SPOLU. Jsou tedy tři návrhy na dvě neobsazená místa. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Vidím zatím dva přihlášené.
Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, my jsme tady na minulé schůzi odvolali pana Daniela Köppla, člověka, který není v žádné politické funkci, který nikde ve střetu zájmů nikdy nefiguroval, jenom z toho důvodu, že se nám to nějakým způsobem zdálo.
Pan předseda Výborný.
Je dobré ty věci nesměšovat. Ta informace je potvrzena Markem Poledníčkem.
Tak Daniel Köppl byl odvolán na základě právní analýzy, říká pan předseda Výborný. A přesně reaguji na to, co řekl můj kolega Aleš Juchelka. Proč nerezignoval pan Poledníček už teď? No, protože chce mít své jisté.
S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Výborný.
Jenom velmi stručně. Mám vám napočítat, kde všude sedí vaši nominanti, členové hnutí ANO, sympatizanti a vaši podporovatelé?
Děkuji.
Snahou je celý proces zjednodušit, do určité míry odpolitizovat, zohlednit nové skutečnosti české ekonomiky, kdy vytváření pracovních míst nemůže být hlavním důvodem takovéto investiční pobídky. Systém investičních pobídek je rozdělen mezi zákon a nařízení vlády. Předložený návrh novely je pouze procesní, nesměřuje k věcnému zaměření pobídek. Karlovarský a Ústecký kraj i nadále zůstávají v rámci systému investičních pobídek nejvíce zvýhodněnými kraji v rámci celé České republiky. Já vím, že kroutíte hlavou, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, je to vaše právo, ale já zde prostě předkládám fakta. Například v Plzeňském kraji lze velké podniky podpořit jen pod podmínkou zavedení zcela nové hospodářské činnosti. A teď ještě jedna věc, která stojí k zamyšlení. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že vy najdete určitě spoustu argumentů, že za to mohu já, ale já jsem v té době ještě žil v úplně jiné zemi. Není tedy očekáván negativní dopad pro tento region. Od počátku fungování investičních pobídek bylo 33 žádostí z Karlovarského kraje. Mapa níže - já ji takhle můžu ukázat - ukazuje, že dva ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů patří zároveň i mezi nejvíce podporované regiony. Já se omlouvám, pokud jsem po té noční pauze zapomněl na nějakou otázku zodpovědět, ale doufám, že jsem alespoň ty nejdůležitější pokryl.
Já také děkuji, a než se přihlásí paní poslankyně do obecné rozpravy, tak se hlásí s faktickou pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuju panu ministrovi za ty odpovědi, ta čísla byla pro mě velmi opravdu zajímavá. To je druhá poznámka. A třetí poznámka: ano, já jsem v tomhle velmi konzervativní, myslím si skutečně, že dávat konkurenční výhody v prostředí opravdu, které je konkurenční, a není to skutečně výjimečná investice nebo výjimečná inovace, která nemá konkurenci, ale dávat investiční pobídky, aby si firmy mohly lépe přetahovat zaměstnance třeba v jednom oboru v dané lokalitě, je pro mě velmi limitující. Nesouhlasím s tím.
Já s ním plně souhlasím v tom, že Evropská unie je dneska z velké části postavena na dotacích, je to dotační ekonomika.
To jenom abychom si to dali do kontextu. Paní Procházková, finanční ředitelka Agrofertu, tam vykonává akcionářská práva. Takhle vypadaly titulky. Takže takovýmto různým způsobem vycházejí titulky v těch médiích. To jsou další věci, které jsou nepříjemné. Ale já chci říct, že tento zákon, který tady předkládáme, ten pozměňovací návrh, se netýká zdaleka jenom této oblasti vlastnictví, ale týká se i druhé části. Tato vládní koalice si dobrovolně zpřísňuje pravidla, pokud jde o střet zájmů u členů vlády. Takže této problematice se věnuje i Evropská komise. Ony existují samozřejmě možnosti, jakými může politik v zahraničí učinit opatření, aby skutečně došlo k tomu oddělení. Teď bych se věnoval reakci na některé připomínky, které tady zazněly, protože určitě vítám věcnou debatu, pokud se bude soustředit na ty záležitosti. Takže tady úřadu vycházíme vstříc, aby byl dostatečný čas se připravit na tu novou úpravu, než to najede, aby mohli nabrat lidi, kteří jsou potřeba na novou agendu. Stejně tak jsme diskutovali požadavek navýšení o jednoho nebo dva lidi na tuto problematiku. Pokud Poslanecká sněmovna schválí tento záměr, tak se na to samozřejmě bude reagovat potřebnými rozpočtovými opatřeními, systemizací a dalšími kroky. Nyní k těm otázkám, které se týkají legislativy. Já už jsem tady na jednom z minulých jednání odkazoval na sněmovní dokument, kde jsou podrobně zodpovězeny ty připomínky. Já samozřejmě vystoupím, pokud tady padnou ještě nějaké další věcné připomínky, tak jsem na to připraven odpovědět. Navrhované znění bodu 7 pozměňovacího návrhu. To tak ale nicméně není, protože ta ustanovení zakládají pravomoc úřadu pro dohled, logicky. To byla ta připomínka k personáliím. To jsme si s úřadem vysvětlili. Tam šlo o to, že dochází v rámci té novely k doplnění určité kvalifikační podmínky, jakých médií se to týká. Týká se to těch médií, která mají povinnost zakládat výroční zprávu. Čili tam dochází k výraznému zúžení právě těch médií, kterých by se to mělo týkat tak, aby to bylo reálně administrativně proveditelné v podmínkách úřadu pro dohled. Ta potřebná opatření jsou specifikována vlastně už dneska v zákoně o střetu zájmů. To je všechno, co je potřebné k tomu, aby došlo k naplnění cíle toho zákona, aby v té dané lhůtě bylo převedeno vlastnictví. Pokud by ta smlouva o smlouvě budoucí byla datovaná třeba až za deset let, tak z logiky věci to naplnění není.
Další faktická poznámka - paní poslankyně Hana Naiclerová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych to ráda také uvedla na pravou míru. Protože tady sedí na galerii mladá generace, možná nechápe, o čem tady mluvíme, co je vlastně smyslem toho našeho pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu vládního zákona, tak je to o tom, že jednoduše řečeno chceme, aby politici už nemohli vlastnit média, protože se to neslučuje s jejich rolí. Média by měla plnit roli jakéhosi hlídacího psa, měla by v naší demokracii hlídat, aby nedocházelo právě k takovým titulkům, jak tady pan poslanec Jakub Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího, ukazoval. Problém je, že už ve střetu zájmů, nebo v zákoně o střetu zájmů ta pravidla nějaká nastavena jsou, ale nejsou nastaveny mechanismy, jak tato pravidla vymáhat účinně. A tady se nabízí právě v tomto vládním návrhu zákona tímto způsobem tuto věc rychle vyřešit. Máme prostě jenom sankce a trestáme až následná pochybení a to prostě nestačí. Cílem návrhu tedy je transparentní a férová politická soutěž. A to je podle mě velmi důležité.
Já vám také děkuji. A nyní s přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Těch témat, kterými by se tato Sněmovna měla zcela určitě zabývat, je mnoho. Priority pětikoalice jsou prostě jiné a tou největší z nich zůstal Andrej Babiš. Milí občané, na vaše problémy teď nemáme čas, stále jsme posedlí Andrejem Babišem. Tak nějak by to asi mělo znít. Ono to není nějak překvapivé, jak už napsalo i mnoho komentátorů a politologů, a cítil to tak nějak každý, jediným lepidlem vaší nesourodé koalice byl právě program antibabiš. A tak se samozřejmě i body z tohoto programu plní nejsnáze, protože na čemkoli jiném se vám shoda hledá jen velmi obtížně. Je dobré si udělat krátký exkurz a připomenout si, jak to bylo v minulosti, v tom roce 2016, kdy byl přijímán původní lex Babiš. Tehdy do toho zákona vlastně Sněmovna mohla napsat cokoli, protože ta většina, která zákon prosazovala, byla jasná. Já musím říct, že pan předseda měl vlastně velké štěstí, pan předseda Babiš, protože kdyby v té době seděli tenkrát ve Sněmovně také čtyři piráti, tak by mu snad zákonem zakázali i dýchat sněmovní vzduch. Každopádně byl přijat zákon v nějaké podobě a on ten zákon naplnil. Pro některé je to ale málo, protože Andrej Babiš stále zůstává v politice, a tak dnes, po sedmi letech, kdy je ve Sněmovně opět většina, která může prakticky cokoliv, opět koalice tvoří zákony směřované proti jednomu člověku, a jede to jak na běžícím pásu. Je to už vlastně takový kolovrátek: kam to jde, tam kolega Michálek přilepí něco namířeného proti předsedovi hnutí ANO. Vede to už ale poněkolikáté k tomu, že z původně naprosto nekonfliktní transpozice, která zcela naplňovala směrnice Evropské unie, se opět stalo politikum. Protože někteří koaliční poslanci si potřebují léčit své mindráky a pokračují ve své svaté válce. Pokolikáté už! Naposledy jsme toho byli svědky před pár týdny, kdy i část koaličních poslanců uznávala, že předložený pozměňovací návrh kolegy Michálka je dokonce v přímém rozporu s tím, co EU po členských zemích požaduje. Každopádně je nám všem aspoň jasná jedna věc. Pokud by Piráti neměli Andreje Babiše, tak se těmi čtyřmi lety ve Sněmovně prostě promlčí. Jednoduše by neměli jiné téma, protože podstata jejich existence se bohužel zdrcla pouze na předsedu hnutí ANO. Ono to dlouhodobě hraničilo s jakousi posedlostí, možná obsesí. Ale od opoziční strany to zase tolik nepřekvapovalo. Ale toho se opravdu nedočkáme. Piráti pohodlně zapluli do veřejných funkcí - a teď hlavně nedělat prudké pohyby. Něco vám prozradím. Hodit by se to mohlo celé koalici. Antibabiš už nefunguje. Neustálé výmluvy na Babiše a naši vládu, strašení a podobně - už to prostě nejde. Na to jste v té vládě už příliš dlouho a spousta lidí už oči otevřela. Měli jste v ruce jednací řád, pane předsedo, prostřednictvím pana místopředsedy? Víte, že to je zákon? A víte, že tohle je porušení toho zákona se vším všudy? Tomu se říká arogance moci - máme většinu, můžeme cokoliv. Ale z vlastní zkušenosti bych vám doporučila s pokorou, abyste měli vždy na paměti, že dnes sedíte tady nahoře a dost možná budete sedět zase tady dole. A já vám garantuji, že potom takových kroků můžete hořce litovat, protože ať už vás na vašem místě vystřídá kdokoliv, jistě si bude velmi dobře pamatovat, že takový postup jste aplikovali vy. A než se začnete ohánět EET a jeho procesem schválení, tak bych vám doporučila se podívat na údaj, jak dlouho trvala diskuse předtím, než k takovému kroku tehdejší koalice přistoupila. Samozřejmě není to jen o Pirátské straně. Roli roztleskávaček velmi dobře sehrávají ty zbylé čtyři strany koalice. Ale všichni, kteří teď před očima máte jen předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, tak byste si měli uvědomit, že přijímání takovýchto právních úprav de facto diskvalifikuje z politiky úspěšné lidi, kteří něco mají za sebou a něco vybudovali. Takový je prostě ten vzkaz: Pokud jsi úspěšný, do politiky nelez! Dřív nebo později tě z ní vyštípeme. Dobře, teď to vzkazujete podnikatelům. A kdo bude další na řadě?
Podle tohoto ustanovení za podmínek stanovených zákony upravujícími řízení před správními orgány může žalobu podat ten správní orgán, o němž to takový zákon stanoví. V daném případě jde tedy o naplnění tohoto ustanovení. Teprve pokud by tento postup nefungoval, tak existuje zvláštní oprávnění podle soudního řádu správního. A to je možné uplatnit tak, aby bylo dosaženo souladu s navrhovanou úpravou. Šestá připomínka se týká určování horní hranice pokuty podle výše aktiv právnické osoby. Pokud právnická osoba takový účetní výkaz nemá, vychází se z výkazu za předešlé účetní období. Orgány veřejné správy spolupracují při aplikaci. Ale vzhledem k tomu, o jakých... To je čistě hypotetický problém. Výše pokuty musí být známa předem. Vedle toho je třeba konstatovat, že kvalifikovaný odhad by nebyl sám úřad schopen stanovit. Dále k tomu ještě uvedu, že určování výše pokut kvalifikovaným odhadem v rámci přestupkového řízení je zcela běžné u přestupků vedených finančními úřady podle zákona o účetnictví. Právní jistota osob, vůči kterým by případně bylo vedeno přestupkové řízení, tak nemůže být ohrožena, pokud by se hranice pokuty odvíjela od kvalifikovaného odhadu úřadu. Teď bych ještě krátce pohovořil o výhradách, které byly vzneseny při přípravě návrhu zákona z hlediska Ministerstva vnitra. Některé věci jsme si vyjasnili, některé jsou prostě různé pohledy na úpravu, jednak k organičnosti zařazení nové kompetence. Ministerstvo tehdy uvádělo, že zařazení nové kompetence úřadu do zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích je podle Ministerstva vnitra neorganické, neboť s vlastní materií tohoto zákona nijak nesouvisí. Současná právní úprava podjatosti ve správním řízení a vyloučení v rozhodování v přestupkovém řízení je přitom nedostatečná. Čili je to úřad, kde opravdu jsou nejlepší záruky nestrannosti toho úřadu, aby nebyl zneužíván k nějakým politickým tlakům. Na závěr mám jenom jednu prosbu. Nedělejme z toho zákon o zdržování politickými stranami.
Protože tady jde o to, že musí samozřejmě ten řídící orgán apelovat na ty příjemce, aby dávali faktury. Příjemci, jak už jsem říkala, mají velké problémy. A ten rozdíl v té certifikaci je skutečně veliký. Když se podíváme, kolik bylo proplaceno příjemcům, a teď vezmu ta aktuální data, oproti tomu, kolik samozřejmě se certifikovalo, tak jsme tam měsíčně v propadu zhruba 30 miliard korun. Takže teď jsem zmínila jenom to jedno programovací období a jenom ty jedny problémy. Takže to usnesení podvýboru bylo, že apelujeme na vládu jako podvýbor. Apeluje na vládu, aby v žádném případě neohrozila konsolidačním balíčkem čerpání evropských fondů a samozřejmě zajistila naopak dostatečnou administrativní kapacitu. Protože ta čísla, co jsem vám říkala, těch 7 miliard, se týká jednoho operačního programu. To budou samozřejmě dělat všechny ty operační programy v tom strašném sletu, který je teď následuje. To znamená, co má ruce a nohy, bude muset účtovat, aby se to opravdu pro tu Českou republiku stihlo. Takže do implementace neboli čerpání těch evropských fondů zasáhnout s nějakými personálními škrty, to opravdu odsoudíme Českou republiku k tomu, že se to v žádném případě nedočerpá. No a jak už jsem říkala na začátku, do toho všeho my tady máme souběh programovacích období. Tam snad ani nechtějte vidět ta čísla, jak se čerpá. To znamená, že zase my to hrneme před sebou. Na druhou stranu my jsme tady volení zástupci. Co se týká té Evropy, já určitě s tím budu tady asi za vámi chodit velmi často. A v podstatě občané docela právem kritizují to, že nevidí žádnou snahu. Prostě nic se neděje v oblasti bydlení, aby se jim pomohlo. To znamená, jako škrtáme MMR? To byl jako signál tedy, že jako zrušíme jeden reszrt? A to bydlení v sobě obsahuje pečovatelské domy pro bydlení, komunitní bydlení pro seniory, technickou infrastrukturu na zainvestování pozemků pro bydlení, podporu nájemního bydlení. Prostě toho bydlení, které podporuje MMR, je celá škála. A jestli pan ministr financí MMR tuto částku škrtne, no tak ať dá rovnou povel, ať jdou všichni kolegové z MMR domů, nebo aspoň implementovat ty evropské fondy. Vy nám často vyčítáte, že jako opozice nejsme schopni přijít s konkrétními návrhy řešení. Tak já si vám tedy dovolím představit konkrétní návrhy řešení v oblasti bytové politiky. A byla bych velmi ráda, kdybychom se už skutečně začali bavit alespoň o některých z nich, abychom mladým lidem nebo nějakým způsobem znevýhodněným skupinám obyvatel, seniorům, konečně pomohli. My samozřejmě - není možné v tom kontextu zapomínat i na veřejně prospěšné profese, které jsou pro stát klíčové. Všichni asi vnímáme určitou potřebu lékařů, zejména v odlehlých regionech. Jsou to například pracovníci integrovaného záchranného systému, učitelé, lékaři, sestřičky, ale i třeba v oblasti Prahy nebo velkých měst jsou to i určitě špičkoví státní úředníci, zejména v oblasti digitalizace a IT, které určitě bychom také velmi rádi podpořili. No a v kontextu toho, co už tady dneska také zaznělo od mé kolegyně, nesmíme zapomínat ani na studenty. Náš plán, vlastně ten plán na podporu bydlení se zaměřuje na zvýšení podpory družstevního bydlení jako prioritního řešení problému nedostatku bytů a vysokých cen v České republice. Chceme umožnit družstevním bytovým společnostem stavbu a správu bytů bez zbytečných regulačních a administrativních překážek. Dále plánujeme vytvořit takzvaného státního developera - teď to není sprosté slovo, opravdu developer není sprosté slovo - který bude výhradně pracovat s pozemky a brownfieldy ve vlastnictví státu. Ve vlastnictví státu jsou totiž tisíce pozemků vhodných k výstavbě. Anebo to jsou prostě jenom lukrativní budovy, které tady slouží k prodeji místo toho, abychom se zabývali problémy, které trápí naše občany?